Tato podmínka se netýká úvěrů na modernizaci ani nájemce družstevního bytu. Stejně tak jako jeho manžel či registrovaný partner nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem obydlí nebo členem bytového družstva a současně nájemcem družstevního bytu. Pokud chce mít předkladatel podmínky sladěné se Státním fondem podpory investic, pak by měl podpořit oba pozměňovací návrhy, které tuto harmonizaci zajišťují. Znamená to tedy, že Česká národní banka nemusí být vždy stoprocentním vlastníkem takové právnické osoby. Tyto pravomoci má Česká národní banka již k dispozici, avšak v časově omezeném limitu. Transparentnost je obecně považována za prostředek, který zvyšuje důvěru ve veřejné instituce. V tomto případě je transparentnost prostředkem, který zvyšuje kredibilitu i odpovědnost centrální banky. Navrhuje se proto, aby Česká národní banka bez zbytečného odkladu zveřejňovala informace, jakým způsobem realizovala svoje nově nabyté a dále nabývané pravomoci.
Vnímám to jako přestávku na poradu poslaneckého klubu, protože neznám podle jednacího řádu přestávku na přípravu ministrů nebo guvernéra národní banky, takhle to vnímat nemohu.
Proč doporučení, které jste využívali ještě před krizí, proč doporučení centrální bance nestačí, proč to musí být závazný ukazatel a závazná záležitost. Navíc centrální banka je kontrolním orgánem bank. To jsou zas další faktory, které vstupují do dostupnosti bydlení, že to není odpovědnost centrální banky, ale to je právě ten problém. V případě přijetí této novely se bude rozhodovat o dostupnosti bydlení podle finančního rozhodování centrální banky. Opravdu chceme říci, kolegyně a kolegové, že s tím souhlasíme, ale používejte, centrální banko, jen dva ze tří úvěrových ukazatelů nebo udělejte více výjimek, třeba pro mladé lidi? Já se skutečně domnívám, že bydlení je takový základ života občanů, že nemůžeme nechat, aby se o něm rozhodovalo zejména podle kritéria finančního sektoru. I do této paradoxní situace se můžeme dostat, pokud se úvěrové ukazatele nastaví nesprávně, a zdůrazňuji, že se to stane, pokud to bude mít na starosti centrální banka, bez naší kontroly, bez možnosti zásahu vlády a bez zákonodárné moci. Návrh zvýšení kompetencí je typickým příkladem legislativy, kdy se zužuje prostor pro individuální rozhodnutí bank. Já si myslím, že bychom měli také nechat na posouzení komerčních bank, aby individuálně zhodnotily situaci každého klienta, zhodnotily jeho celkové zatížení dluhy, zhodnotily jeho finanční situaci, a to každá komerční banka při svém řízení rizik umí. Naše bankovní prostředí je totiž velmi konzervativní, a jak už jsem tady řekl, pro ně je postačující doporučení, kterými se stejně ve většině případů řídí, ale zůstává zde prostor pro odchýlení se podle nějakých mimořádných individuálních případů. Jsem velmi rád, že rozpočtový výbor přijal návrh kolegy Martínka, že to může splnit - toto kritérium - pouze jeden ze žadatelů, ale nemyslím si, že věk je to jediné správné kritérium. Proč mu to komplikovat? Já si myslím, že tohle není také dostatečně prodiskutováno, a proto se připojuji k návrhu na vrácení novely do druhého čtení. Skutečně jediné kritérium - věk - není to úplně pravé, i když chápu záměr pomoci mladým lidem v bydlení, s tím samozřejmě souhlasíme. A i v těchto případech hraje daleko důležitější roli posuzovat individuální situaci konkrétního žadatele než se snažit dostat žadatele o hypotéku do určitých direktivně nařízených škatulek.
Je to návrh nějakého kompromisního řešení, které by umožnilo, mám za to i v konsenzu se zbytkem opozice, tento zákon posunout dál. Bude dostatečný prostor vyhodnotit to po volbách. Současně to minimalizuje nějakou nejistotu trhů a nějakou nervozitu investorů. Takže toto je naše řešení toho, jak se s tímto zákonem vypořádat. Každopádně rozpočtový výbor se shodl, že návrh B2 je nejspíš legislativně technicky vhodnější, z tohoto důvodu bude hlasován jako první. O co jde? Jde o kritérium, které je totožné u Státního fondu podpory investic. Uváděl jsem tady příklad studentů na doktorském stipendiu a celá řada dalších specifických situaci, které mohou nastat. Podle nás skutečně banky mají dostatečný aparát a dostatečnou motivaci na to, solidně to vyhodnotit. Nemyslíme si, že to riziko je vlastně tak významné, aby nás nutilo regulovat plošně celý trh takhle striktními parametry. Tady se jedná o vypuštění úpravy obchodů a úvěrových operací České národní banky. Z tohoto důvodu pozměňovací návrh B3 podpoříme. Toto je opět pozměňovací návrh, který jako Piráti podporujeme. Údajně se už podařilo tu výjimku zvednout ze 3 % na 5 %, což já vítám, ale stále mi to přijde strašně málo.
A co to způsobí? Část z nich bude vyhledávat půjčky na dražším nebankovním trhu, což samozřejmě naopak zvýší riziko jejich platební neschopnosti. Pokud tedy víme, že bankovní sektor funguje a formy doporučení jsou dostatečné, buďme prosím konzervativní a nechme hodnocení konkrétní situace konkrétního člověka na bance, která hypotéku poskytuje. Pouze to umožňuje v individuálních případech po důkladném zvážení rizik se od doporučení odchýlit. Dostupné bydlení skutečně nezajistíme tím, že budeme podvazovat a komplikovat poskytování hypoték, opravdu ne. Stav v oblasti bydlení rozhodně není uspokojivý, zejména co se týká dostupnosti a cen bytů. Je zde nedostatek bytů, protože příprava výstavby nových bytů je dlouhá. Z tohoto důvodu jsem předložil pozměňovací návrh, z tohoto důvodu jsem zde vystoupil. Věřím, že mi bude jak ze strany pana guvernéra, tak ze strany paní ministryně odpovězeno. Třeba mi vyvrátí některé mé teze, já jsem na to připraven. Jenom prosím, abychom skutečně mohli diskutovat, a nenechávali jste si své vystoupení pouze na konec až po ukončení rozpravy, kdy už nelze reagovat.
Děkuji panu poslanci Vojtěchu Munzarovi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se nyní vyjádřím k pozměňovacím návrhům, které byly předloženy k tomuto tisku. O co jde: jde o rozšíření úlevy pro mladé tak, že pro aktivaci úlevy bude u žadatelů žijících v manželství nebo registrovaném partnerství stačit, aby měl pouze jeden z žadatelů věk do 36 let. O co se jedná. Důvod je prostý. Z těchto důvodů určitě tento návrh podpoříme. Nicméně to neznamená, že je to obecný princip. Víme, jaké je tady rozložení sil, že záleží na vládních poslancích, zda tento návrh podpoří. Velmi vás žádám o podporu tohoto návrhu. Prosím vás tedy o podporu tohoto návrhu kolegy Martínka. Je to návrh, který rozšiřuje úlevy pro mladé tak, že pro aktivaci úlevy bude stačit, aby měl pouze jeden z žadatelů požadovaný věk, který se současně zvyšuje z 36 let na 40 let. Je to tedy další verze návrhů, které tu byly v řadě případů zmiňovány. Myslím si, že v rámci opozičních lavic jsou tyto návrhy konsenzuální. Obracím se tedy na vládní poslance, aby tuto úpravu také podpořili. Tolik mé stanovisko k pozměňovacím návrhům předloženým k tomuto tisku.
Ano, zazněl procedurální návrh. Malou chviličku počkáme, aby měli šanci všichni přijít, a budeme hlasovat o procedurálním návrhu, který zazněl. Žádost o odhlášení jsem slyšel. Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Na hlasování jsme připraveni. Já o tom hlasovat dám. Asi všichni chápeme, jaký by to mělo výsledek. Nebo pokud chce pan poslanec Ferjenčík modifikovat tento návrh, ať jsme více v souladu s už učiněnými rozhodnutími Poslanecké sněmovny?
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pardon, do pátku, jelikož to je třetí čtení. Omlouvám se.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Pokračujeme v projednávání tohoto bodu. Nyní jsou s faktickými poznámkami přihlášeni někteří poslanci. Nejprve vystoupí pan poslanec Jan Jakob, poté pan poslanec Vojtěch Munzar, pak pan předseda Vojtěch Filip. Prosím, máte slovo. Dámy a pánové, prosím o klid.
Z tohoto důvodu tento návrh podpoříme. Ostatně kolega Martínek ho tuším také předložil. K tomu se ještě dostanu asi v další části, až přijde na řadu. Zástupci Ministerstva financí a České národní banky namítají, že pokud by došlo k uzavření smlouvy mezi Českou národní bankou jakožto věřitelem poslední instance a nějakou soukromou bankou, že by tato smlouva musela být zveřejněna v registru smluv a že by to vedlo k runu na tu banku, to znamená k tomu, že by klienti ve velkém požádali o výběr vkladů, což by mohlo tu banku samozřejmě položit. Ve chvíli, kdy zveřejnění té smlouvy by mohlo vést k runu na banku, tak je snad zcela evidentní, že taková smlouva se týká finanční stability našeho bankovního systému, protože přece to, když by kvůli zveřejnění té smlouvy zkolabovala nějaká banka, samozřejmě finanční stabilitu výrazně narušuje. Další pozměňovací návrh, který byl předložen k tomuto tisku, je opět můj návrh.
Evropská centrální banka provádí již od finanční krize v roce 2008 nestandardní operace na peněžním a kapitálovém trhu. Informace o programech kvantitativního uvolňování zveřejňuje již od června roku 2017 na úroveň detailu, v rámci kterého je uveden název emitenta, číslo ISIN a další informace o nakoupených dluhopisech. Dále je možné si rozkliknout seznam podnikových dluhopisů držených v rámci programu CSPP nebo PEPP ke konci minulého týdne. Uvedu příklad z aktuální tabulky na stránkách ECB. Vše je každý týden aktualizováno a transparentně zpřístupněno. Chci se tak zeptat pana guvernéra, zdali v rámci současné časově omezené pravomoci došlo již k nákupům takovýchto cenných papírů, a pokud ano, jak jsou dané informace zveřejňovány. Proto bych chtěl požádat o vrácení návrhu zákona do druhého čtení, kde bychom hledali shodu na pozměňovacím návrhu, který zajistí dostatečnou transparentnost operací kvantitativního uvolňování v souladu se zachováním bankovního tajemství. Obdobně věřím, že nalezneme shodu na pozměňovacím návrhu, který by umožnil jasně definovat, že běžné provozní smlouvy České národní banky budou součástí registru smluv, stejně jako je musí zveřejňovat každá jiná veřejná instituce.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.
Využiji této faktické poznámky.
Nemám k tomu moc co dodat a není to, prosím, žádná zlomyslnost, je to snaha chovat se solidně ke všem občanům této země.
Prosím, máte slovo.
Na jednu stranu jsme tady kritizovaní, když to vezmu za koalici, jakým způsobem se řešilo očkování. Samozřejmě každý ten výzkum a každý ten proces se nějakým způsobem zkomplikoval. Ale mě zneklidňuje to, když slyším, i když už jsou to schválené vakcíny, že AstraZeneca sníží dodávky o 90 milionů, Johnson & Johnson, ano, jedna dávka, ale má snížit dávky o 50 milionů. Původně mělo přijít milion dávek v únoru, 200 000 v lednu. Tak musíme hledat zdroje.
Děkuji. Chápu, že jeho digitální gramotnost není moc vysoká, ale pro vysvětlení. Wikipedie je webová stránka, kam může napsat každý, kdo co chce. Ano, jsou tam potom nějaké kontroly, že někdo to může odmazat a podobně, ale je to jenom souhrn převzatých zdrojů, tam není žádný původní zdroj přímo na té stránce.
Další v pořadí vystoupí pan poslanec Jan Lipavský a připraví se paní poslankyně Pekarová. Poprosím, abyste se oslovovali mým prostřednictvím a abyste zbytečně nezajížděli do osobních rovin.
Tady nikdy nezaznělo od nikoho z nás - a to se chci zastat i kolegů z ostatních stran - že bychom snad varovali před tím, že pokud tady nebude vakcína z jakékoli země, která má vakcínu, ale je ještě neschválená, tak budou po ní umírat další lidé. Pokud tak činíte vy na základě toho, že rubly nesmrdí nebo nevím, jak to funguje u vás, tak si tak čiňte, ale neosočujte z toho bez důkazů kohokoli jiného, prosím.
Já si dovolím reagovat na všechny. Jestli to je vaše vnitřní přesvědčení, tak samozřejmě ano. Prostě jestli tady někdo lže, tak to jste možná vy tady kolem, kteří tady uvádíte... Ten stát, tato vláda, neschopná vláda je není schopna dodat, bohužel, v tom objemu.
Děkuji. Možná, že ne všichni víte, kde sídlí.
Já si to nepřeju, nepovažuji to za prospěšné ekonomice a myslím si rovněž, že Česká republika nic takového, žádný takový netradiční nástroj měnové politiky, nepotřebuje. Kvantitativní uvolňování, ke kterému se Česká národní banka prostřednictvím této novely dostane, není žádná bezriziková věc. Roste relativní podíl finančního sektoru vůči reálné ekonomice a to riziko je jednoduché. Česká národní banka si touto novelou chce na sebe brát roli risk managementu jednotlivých komerčních bank, které samozřejmě dneska, a určitě to celá řada z vás zažila při žádosti o hypoteční úvěr, tak dneska samozřejmě komerční banky, které tyto hypoteční úvěry poskytují, testují jakéhokoliv žadatele o hypotéku, co se týče jeho příjmové situace a schopnosti splácet. Myslím si, že tak výrazný nárůst pravomocí v oblasti regulace hypoték není v České republice třeba i z hlediska zdraví našeho finančního sektoru.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 18.00 a budeme projednávat pevně zařazený bod Informace vlády ke strategii očkování, dostupných vakcínách a jejich dostatečnosti Projednání tohoto bodu jsme přerušili ve středu 3. března na 87. schůzi v 18 hodin, kdy byl pevně zařazen jiný bod. Budeme tedy pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě, do které se přihlásili... Bylo přerušeno vystoupení paní poslankyně Hany Aulické Jírovcové, která vystupovala se stanoviskem klubu KSČM, a dále byli s přednostním právem přihlášeni pan poslanec Marian Jurečka a paní poslankyně Jana Černochová.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, protože byla přerušena rozprava, dovolím si trošku začít od začátku. Nebudu určitě dlouhá, protože jsme nestihli víceméně nějak debatovat nebo přečíst to, co jsme si připravili za příspěvky. Nemyslím si však, že tam bylo odpovězeno na ty otázky, které chceme slyšet třeba i my, a proto budeme rádi, když se o nich budeme bavit. My všichni vnímáme, jaká opravdu situace je. Je velmi těžká, je to těžké období pro všechny občany České republiky, a především je to těžké období pro naše zdravotníky.
Paní poslankyně, já vás přeruším a poprosím o klid v jednacím sále, protože je tady neúměrný šum.
Děkuji, pane předsedající. Sestry, lékařky, lékaři doslova padají, měla bych říct na ústa, ale oni doslova padají na hubu. Ráno jsou ještě na tom docela dobře a v poledne už prostě nejsou. Víte, já jsem teď dostala informaci, že v některých očkovacích centrech našeho kraje - neříkám, že to je pravidlo všude - ale že dokonce někde musí být i policisté, protože naši občané se prostě doslova perou o to, aby tu vakcínu dostali. Tohle jsme opravdu chtěli? Máme slíbené dodávky, ale oni nás zase vypekli a zase nám posílají jenom polovičku?! To opravdu chceme? My vám otevřeme systém, ale ten systém vlastně neumožní, nebo se můžete registrovat a zároveň čekáme další týdny, měsíc, než vůbec je povolán ten člověk na to, aby se šel očkovat, protože zrovna nemáme tu očkovací dávku, tu vakcínu? Anebo si radí lidé mezi sebou ve stylu: Vakcína v jedné nemocnici není, dodávka je v druhém městě. Zrušte registraci zde, běžte tam. Co děláme z těch lidí? Aby seděli u počítačů, aby celé rodiny se bály jenom proto, že naše vláda nedokáže zajistit to, co slibovala?
My jsme vedli řadu jednání o kompromisní podobě tohoto návrhu. Navrhli jsme rozšíření transparentnosti těch operací, které bude Česká národní banka provádět po vzoru Evropské centrální banky, navrhli jsme to časové omezení a máme za to, že skutečně takhle velká změna si zaslouží daleko větší pozornost. Základní problém je, že v České republice raketově rostou ceny bytů. Řešení určitě musí být na úrovni celé řady dílčích opatření. Přesto dochází k masivnímu růstu. Ten mechanismus je poměrně jednoduchý. Z těchto důvodů považujeme tenhle ukazatel za poměrně racionální a nechceme ho z toho zákona vyškrtnout. Hlavní argument, který národní banka používá, je ten, že současná legislativa neumožňuje regulovat zahraniční poskytovatele hypoték, kteří by působili na našem trhu a nebyly by to bankovní instituce regulované na českém trhu. Skutečně tyto dva instrumenty nepovažujeme za příliš šťastné.
Děkuji vám za pozornost.
Nyní budou následovat faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Martin Jiránek, pak paní poslankyně Věra Procházková, paní poslankyně Aulická Jírovcová a pan poslanec Zdeněk Ondráček.
Pane ministře, zda chcete vzhledem k současnému přetížení navýšit kapacity Ag testování, a v případě, že chcete, tak kdy? Za druhé, jak dlouho se plánuje, že se bude ve firmách testovat? Do května, do června, do července? I to by bylo pro firmy vodítko, kolik peněz do toho investovat a jak se na to připravit. Za čtvrté, s tím související doplňující otázka, od jakého množství nakažených denně počítáte, že bude trasování fungovat s maximální efektivitou? A pátá otázka, poslední: V Německu se připravuje desetiletí projekt na každoroční očkování cca 30 milionů lidí, než se covid stane z jejich pohledu jen sezonní chřipkou. Plánuje se u nás něco takového na další roky?
Děkuji.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová a poté pan poslanec Zdeněk Ondráček.
Děkuji, pane předsedající. Musím hájit, opravdu hájím kraji napříč, protože oni jsou připraveni očkovat, oni opravdu tu strategii mají, jenom prostě nemají ty vakcíny. To je prostě holá věc.
Nyní pan poslanec Zdeněk Ondráček, faktická poznámka. Do tohoto pátku do 9.00 hodin. Já vám dám slovo, abyste se vyjádřili, když musíme hlasovat. Tak, prosím, krátce.
V žádném případě nechci podceňovat tuto důležitou věc, jenom se obávám, že bych tady v ten pátek nemohl být, takže proto bych preferovat tu druhou část.
Dobře. Budeme hlasovat tedy o tom, abychom tento bod přerušili do pátku do 9.00 hodin. Jsme připraveni na hlasování? Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Končím třetí čtení tohoto tisku a končím tento bod. Prosím o klid. Já bych využil tady tohoto prostoru a hned si odhlasoval, že Poslanecká sněmovna souhlasí s přítomností pana guvernéra při projednávání tohoto tisku. Návrh byl přijat. Není tomu tak. Já tedy otevírám obecnou rozpravu. Pan poslanec Černohorský se hlásí do rozpravy. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rámci rozpravy. Pan poslanec Ferjenčík se hlásí z místa.